Potřebujeme pomoc nejvíc z celé České republiky. Z našich krajů, těch tří postižených, jsme se dlouhé roky... u nás se těžilo, starali jsme se o celou Českou republiku. Teď potřebujeme, pane ministře, pomoc my a moc o to prosím, aby nám pomoženo bylo a abyste opravdu nám jasně deklaroval, jak to máte v plánu. Děkuji.
Znovu vyzývám pana ministra průmyslu a obchodu, aby odpověděl na všechny otázky, které tady zazněly ze strany poslanců, jak ze strany opozice a koalice. Pane ministře, jste ministrem průmyslu a obchodu, znovu vás vyzývám, projednáváme tady zákon o investičních pobídkách - já to prostě beru tak, že nechcete na ty otázky kolegů poslanců odpovědět, a myslím si, že tohle prostě by ministr dělat neměl, že ta diskuse tady probíhá a že bychom měli ty odpovědi na ty otázky dostat.
V tuhletu chvíli se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Vomáčka. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Ona mluvila a vyzývala pana ministra jménem nejenom opozičních stran, ale i koaličních - tak já ho nevyzývám. Já jsem koaliční a nevyzývám ho.
Další faktická poznámka, pan poslanec Králíček. Jenom upozorňuji, že v 19 hodin budu muset naše jednání přerušit. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já musím reagovat na pana Vomáčku, to jinak nejde, prostřednictvím - já jsem ještě nedokončil větu, vy jste moc rychlý, pane kolego - prostřednictvím pana Skopečka. A já se tedy ptám, kdy proběhne ta diskuse? Když se ptali tedy zejména opoziční poslanci, za které mluvím, ale ty otázky, tak jak to říkala paní Vildumetzová Mračková, padaly i z úst koaličních. Ale samozřejmě nechci za vás hovořit, tak jak jste mi to řekl, ale ptali jsme se my. Tak nám tedy řekněte, kdy se laskavě můžeme na plénu ptát pana ministra, a jestli nám někdy odpoví.
Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky, pan poslanec Juchelka. Jenom ho upozorňuji, že pravděpodobně nebude moci využít celých dvou minut.
Tak jenom jestli pan ministr by to mohl vysvětlit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Vidím, že pan ministr se hlásí. Nikoho v sále nevidím, že se hlásí, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Končím projednávání tohoto bodu a děkuji vám. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Tyto požadavky byly promítnuty do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv, který je vám dnes překládán k projednání v prvním čtení. Návrh zákona zahrnuje novelu zákona o působnosti státních hmotných rezerv, novelu krizového zákona a novelu zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Hlavními cíli navrhované právní úpravy jsou tedy zejména lepší příprava na krize, lepší flexibilita pro využití hospodářských opatření při zvládání krizí, lepší zdrojové zajištění hospodářských opatření, zavedení rezervačního systému státních hmotných rezerv, to znamená umožnit, aby se státními hmotnými rezervami mohly stát též věci nebo zvířata, které Správa rezervuje za úplatu u vlastníka této věci nebo zvířete. Předkládaný návrh zákona byl řádně projednán v mezirezortním připomínkovém řízení a pracovních komisích Legislativní rady vlády. Vládě České republiky byl předložen po vypořádání všech uplatněných připomínek bez rozporu. Vláda České republiky tento návrh projednala dne 1. března 2023 a přijala k němu usnesení č. 146, kterým schválila tento návrh zákona. Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto zákona jak na dnešním jednání, tak následně i v dalším projednávání Poslaneckou sněmovnou.
Prosím.
Tyto krizové situace naplno ukázaly nutnost zpružnit a zpraktičnit fungování Státní správy hmotných rezerv. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je vytvoření systému, který je schopen na základě minulých zkušeností flexibilně a komplexně připravovat Českou republiku na potenciální budoucí krizové stavy. Navrhovaná úprava na toto reaguje a vytváří systém pravidelně aktualizovaných plánů, doplněný o explicitní oprávnění nařídit využití přijatých hospodářských opatření pro vládu včetně explicitního zajištění finančních zdrojů, a výdaje související s jejich zajištěním. Dalším cílem, který si předkládaná novela klade, je vytvořit podmínky pro zcela nový způsob pořizování státních hmotných rezerv, a to formou jejich rezervace u vlastníka těchto věcí nebo zvířat. Stávající právní úprava počítá s tím, že státními hmotnými rezervami jsou věci nebo zvířata ve vlastnictví státu.
Jsou to pozemky? Je to problematika územního plánování? Když my jsme realizovali program Výstavba, já jsem měla pravidelně schůzky se starosty, a proto jsme ho neustále modifikovali, protože starostové říkali, hele, on je fakt problém s pozemky, pojďte nám umožnit nástavbu, přístavbu, všechno jsme umožnili. Tak se pojďme o těchto věcech bavit na půdě Poslanecké sněmovny, je mnoho starostů, kteří určitě umějí dát tu zpětnou reakci.
Prosím, aby to bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání. Určitě bychom našli ještě další přirovnání, ale toto si myslím, že je zcela zjevné. Nevolíte naše kandidáty nebo naše strany? Pak nepochybně podle vlády volíte nedemokratické subjekty. Jinými slovy, pouze vládní činitelé jsou ti správní demokraté. Média nejsou dostatečně uvědomělá? Pak je označíme za dezinformační, a to se všemi důsledky. Vzpomínáte si na ten akční plán vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi? Líbí se nám statistiky, "nám" rozumím líbí se vládě statistiky? Pak je to správně, pak je to dobře. Možná si vzpomínáte na obrovské množství statistických údajů, analýz z doby covidové, kdy nás vláda grilovala na tom, co jsme všechno udělali špatně. Ale pozor, když se vládě nelíbí statistiky, pak je nekompromisně znevěrohodní, a to rovnou na nejvyšší úrovni - Eurostat, Evropský statistický úřad a Český statistický úřad. Ale jsem přesvědčen, že tentokrát vláda přetáhla strunu, konkrétně ministr průmyslu, ale bohužel musím říct, s velkou podporou premiéra. Statistika totiž není nuda. Je to vědní obor, který pracuje s kvantitativním ohodnocením vlastností hromadných jevů a procesů. Je založen, jak všichni víme, na sběru dat a na jejich analýze, což se nám nemusí líbit. Přitom nejde stran Českého statistického úřadu a Eurostatu, Energetického statistického úřadu vůbec o překvapivá sdělení. Eurostat jen navázal na to, co tady vlastně říkal už před půl rokem, a já to musím připomenout. Za první polovinu roku 2022 totiž data hovořila tak, že Česká republika podle Eurostatu je druhá nejhorší v cenách elektřiny přes kupní sílu a čtvrtá v absolutních cenách. A já rozumím tomu nebo rozuměl jsem tomu, že v polovině minulého roku se to vládě velmi nelíbilo, ale ku její cti musím říci, že tehdy vláda Petra Fialy už myslím nezpochybnila ani Eurostat, nezpochybnila Český statistický úřad, pouze ministr Síkela použil klasickou síkelovskou výmluvu: za všechno může Havlíček, za všechno může pád Bohemia Energy. Budiž, je to politická rétorika, věcně je to nesmysl. Ale v té době to svým způsobem stačilo, lidé se trochu uklidnili. Byla varovná po celý minulý rok a gradovala ke konci minulého roku, kdy se měsíc co měsíc objevovalo to, že jedním z důvodů neuvěřitelně rostoucí inflace v České republice jsou právě ceny energií a že jsou úplně utržené ze řetězu. Jenom dám jeden příklad. Vláda byla klidná jako želva. Vzpomínáte si na slova ministra Síkely? No, tak přišel srpen a viděli jsme, že není ani evropské řešení, ani si s tím neporadil trh a že jsme úplně v pytli, když to takhle musím říct. Prostě a jednoduše ceny energií se úplně utrhly ze řetězu a najednou se zjistilo, že není připraveno vůbec nic. Tehdy to málem stálo místo pana ministra Síkely, odebrala se mu agenda, přešlo to pod Úřad vlády, kde naštěstí to uchopili už lidé, kteří s tím začali rychle pracovat, ale bohužel pod velkým časovým tlakem. Výsledek je takový, že Eurostat ukázal za rok 2022 katastrofální čísla i za druhé pololetí, bohužel opět jedni z nejhorších, konkrétně druzí v elektřině, dokonce první nejhorší nebo úplně nejhorší v cenách plynu. Popravdě řečeno, za to si tady nikdo nic nekoupí, to se můžeme štengrovat ve Sněmovně nebo mezi politickými stranami. Na to nepotřebují popravdě řečeno žádnou extra statistiku. Ano, můžeme diskutovat o tom, že různé země posílají různé balíčky dat Eurostatu. Takže já bych tady, abych byl trochu objektivní, nevyčítal možná to, že jsme úplně poslední, ono to třeba tak úplně není, třeba jsme fakt třetí nebo pátí od konce, protože skutečně každá země tam posílá trochu jiná data. V každém případě v té šlamastyce měl premiér celou řadu možností, jak se k tomu postavit. Mohl uznat, že růst cen u nás je extrémní a že to je jednou z příčin inflace, což pochopitelně asi udělat nechtěl. Dobře, mohl se z toho nějakým politickým způsobem trošku vyháknout. Mohl uznat výsledky prezentované Eurostatem - popravdě řečeno na tom není co neuznat - a vysvětlit, že to nemusí odpovídat absolutním cenám, tam bych částečně souhlasil, a že to pořadí není to nejpodstatnější. Mohl ale argumentovat třeba úsporami v rozpočtu.
Smyslem této novely, sněmovní tisk 437, je umožnit státu, aby v případě naléhavé potřeby mohl navýšit kmenové jmění státních podniků z vlastních zdrojů a zajistit tak jejich finanční stabilitu a další chod. Podle platné legislativy může stát navyšovat kmenové jmění státních podniků jenom o takový majetek, který podnik v průběhu provozování své podnikatelské činnosti nabyl. U akciových společností v majetku státu toto ustanovení neplatí. Stát potřebuje mít k dispozici takové nástroje, jak kapitálově posílit státní podniky zajišťující bezpečnostní zájmy státu anebo důležité veřejné potřeby. Takovou veřejnou potřebou je například služba České pošty, jejíž situace se stala impulzem pro tuto novelizaci zákona o státním podniku. Je evidentní, že stát potřebuje, aby se z důvodu postupující digitalizace Česká pošta stala primárním kontaktním místem mezi státem a občany, kteří nebudou schopni nebo ochotni přejít ve styku se státem na komunikaci digitální, a to v daleko širším spektru činností, než jaké od ní stát požaduje dnes. Jak už bylo uvedeno, z časových důvodů je Poslanecké sněmovně navrhováno, aby se zákonem vyslovila souhlas v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.
To je podstatou této novely. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Pan poslanec Josef Bělica, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. My samozřejmě v principu nechceme do tohoto zákona kopat za každou cenu, chápeme i nějaké důvody. Neříkáme, jestli to je špatně - dobře. Chceme to vědět! A máme právo - když tak pojďte na mikrofon, pane poslanče , hrdinně, já ráda na vás zareaguju. Takže my chceme vědět podrobnosti k tomu zákonu, chceme diskusi ve výborech, chceme mluvit s ministrem a vicepremiérem Rakušanem, chceme vidět transformační plán České pošty.
Já se teď nebudu pouštět do té transformace, jenom jsem chtěl reagovat na to, co zaznělo na adresu pana ministra Rakušana. Já to vidím přesně naopak. To není protimluv, ale přesně naopak.
Z místa se přihlásil pan poslanec Bělica. Potom dostanete slovo vy, pane poslanče. Jenom přečtu omluvu a udělím vám slovo. Prosím.
Promiňte, jenom na základě krátké porady s kolegy nerozumím jedné věci. Myslím si, že jsme byli maximálně u tohoto tisku vstřícní, zkrátili jsme lhůty, dodrželi jsme všechny dohody, podpořili jsme, aby to šlo do výborů, které jste podporovali. Ty důvody, to není žádný naschvál, ty důvody mých renomovaných kolegů lékařů jsou naprosto zřejmé. Takže do komise pro rodinu, já to nezpochybňuji, to jde, a do zdravotního výboru prostě to nejde?
Je to tak, jak říkáte, paní předsedkyně. Každý výbor může jakýkoliv tisk o své vlastní iniciativě projednat. Následně námitka byla vznesena. Já jsem vznesl dotaz, zda je námitka.
Tolik tedy má obhajoba vynikajícího odborníka a slušného člověka Daniela Köppla.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Jsme v obecné rozpravě. Vidím vaši přihlášku.
On je to trochu atypický bod. Na tom se asi shodneme, že je to vrchol demokracie. Je to to nejvíce demokratické tak, jak jsme voleni. Nevím, proč se ironicky usmívají někteří členové koalice. Možná vy to tak nevidíte, my ano, kolegové.
Jsme v souladu. Já vám velmi děkuji. Ptám se tedy, zda někdo další ještě v obecné rozpravě? Prosím, pan poslanec Králíček, máte slovo.
Dnes naposledy dvě otázky.
V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo? Závěrečné slovo není. V tom případě přistoupíme k podrobné rozpravě.
Je poměrně rozsáhlé, takže si ho potom každý můžete přečíst.
Já vám děkuji. Chci se zeptat, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane poslanče? Nejprve, než dám hlasovat o hlasování , musíme si odhlasovat způsob volby. Vzhledem k tomu, že jsme neodhlasovali tajné hlasování, proběhne volba veřejná.
Toto si neodpustím, byť jsem teď nevystupovala. Demokracii tady máme nebo bychom tady měli, ještě tak nějaké ty demokraty. Vy jste demokraté tedy! Neumožníte ani tajnou volbu, bojíte se sami sebe!
Návrh usnesení zazněl. Pro pořádek se ptám, zda je nutné, abychom ho opakovali? Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Zastoupí jej ministr pro evropské záležitosti.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to pro mě opravdu velká čest, že můžu poprvé předstoupit před tento sbor...
Ještě jednou, omlouvám se, abych si ten návrh napsal: dáváte návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů? Zkrácení pod 20 dnů je možné pouze se souhlasem navrhovatele. Táži se, zda souhlasíte, pane ministře, se zkrácením lhůty? Děkuji.
Já teď po rychlé domluvě se zástupcem SPD vznáším veto na toto zkrácení jménem dvou poslaneckých klubů - hnutí ANO a SPD.
Dobře, děkuji. Předpokládám, že bude návrh upřesněn.
Ano, děkuji.
Děkuji. Ale nejste, pane poslanče...
Nevím, jak to, že se vám to tam neobjevilo, protože mně to tam bliká. To, že jsem menší, neznamená, že mám menší tlačítko.
To určitě ne, pane poslanče, to bych si nedovolil zpochybnit! Nyní tedy se ptám, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 36, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Ptám se, zda máte nějaké další návrhy pro přikázání dalším výborům?
Navrhuji přikázat tento tisk rozpočtovému výboru.
Děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že lhůtu na projednávání jsme zkrátili o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Tím jsme projednali všechny návrhy a já končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvu: dnes od 19.30 ze zdravotních důvodů do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Radek Koten. A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Evropská komise tento legislativní proces sleduje.
I tak děkuji, že jste daný návrh uvedl.
Návrh zákona, který je předložen, projednala vláda 5. dubna a schválila ho. Tato žádost opět není nároková. Avizuji, že v rozpravě vystoupím s návrhem přidělit tento tisk také k projednání stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.
Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? Prosím, paní poslankyně, byla jste první, máte slovo. Ptám se, zda někdo další? Prosím, pan předseda Výborný.
Takže ještě jednou prosím, abychom hlasovali o zkrácení lhůty o 35 dnů. Děkuji.